Já už to nebudu nyní zdržovat.
Ale řekněme je lepší v tom směru, jak je specifikována terminologicky celá ta služba tak, aby odpovídala zákonu o zdravotních službách. To znamená, dávám v tom návrhu delší lhůtu 48 měsíců, tedy čtyř roků, od účinnosti toho zákona tak, aby tedy byla dostatečně dlouhá doba na onu transformaci. Protože je zcela zřejmé, že nemůže dojít ke zrušení jakékoliv péče, ústavní péče o tyto děti, musí tady být zkrátka zachována možnost, aby právě ty těžce postižené děti měly tyto služby k dispozici. Takže tolik k tomu pozměňovacímu návrhu a budu rád za jeho podporu.
Vážené kolegyně a kolegové. Jenom velice stručně. Tato věková hranice se navrhuje zavést v pozměňovacím návrhu od 1. ledna 2025, čili přechodné období 4,5 roku.
Rozhlédnu se, zdali ještě někdo chce vůbec vystoupit v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím.
Ta skupina v celé Evropě je velmi silně provázána. Víte, že stát toto udělal v minulosti skutečně až v naprosto kritické situaci.
Jestli o tom mám nechat hlasovat? Budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Prosím. Prosím.
Třetí hlasování: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby prostřednictvím orgánů státu České republiky důsledně prověřila transakce spojené s prodejem emisních povolenek a poskytnutým úvěrem, který je garantován EGAP."
Návrh byl zamítnut. Jedná se o Z pověření vlády uvede návrh zákona ministr zemědělství Miroslav Toman.
Dosud používaný pojem pomocný rostlinný přípravek se proto v zákoně o hnojivech tímto novým pojmem nahrazuje.
Vážená paní ministryně, já o tom budu mluvit ještě ve svém projevu, na který trpělivě čekám. Nicméně není pravda, že podporujete digitalizaci. Pro digitalizaci územního plánování, které vychází opravdu z praxe. A to je problém.
Děkuji. Pan poslanec Martin Kupka s faktickou poznámkou.
To patří územnímu plánu. Tohle jsou ale pro rozvoj toho místa, pro jeho budoucí podobu, významné klíčové věci.
Omlouvám se, čas, pane poslanče.
Jenom jeden doplňující dotaz, paní ministryně.
Činí tak územní studie a vážným způsobem ovlivní budoucí podobu. Proto je důležité, aby to bylo nejenom předmětem projednání zastupitelstva, ale schválení. Navíc je tu pozměňovací návrh Adama Kalouse, který říká, že v okamžiku, kdy dojde ke zrušené územního plánu nebo tam územní plán neplatí, tak územní studie má sílu územního plánu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené kolegyně a vážení kolegové. Cituji z té tiskové zprávy: V anketě jsme se ptali nejdříve na to, zda za takových podmínek bude zájem na nový úřad přejít. Bez souhlasu současného zaměstnance či zaměstnankyně to totiž nepůjde.
Ale ještě předtím přečtu omluvu paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové, která se omlouvá z dnešního jednacího dne. Nyní tedy faktická poznámka kolegy Čižinského. Ten tu není, tak propadá. Máte slovo, pane poslanče.
Jako první bych rád přečetl dopis zástupců Libereckého kraje. Nesouhlasíme s navrhovaným rozbitím spojeného modelu veřejné správy vytržením stavebních úřadů z tohoto spojeného modelu. Nemáme přitom nic proti vzniku Nejvyššího stavebního úřadu jako ústředního orgánu státní správy pro stavební agendu, avšak vytvoření zvláštní soustavy stavebních úřadů v území považujeme za nadbytečné, neboť neřeší podstatu problému současného stavebního práva - jeho procesní složitost a komplikovanost. Za současného stavu však žádáme předsedu vlády a ministryni pro místní rozvoj o pozastavení procesu schvalování rekodifikace stavebního práva a vyvolání jednání, které by odstranilo nejzásadnější sporný bod - vytržení stavebních úřadů ze spojeného modelu veřejné správy. S úctou Martin Půta." Rekonstrukce státu s odkazem na stanovisko svých garantů doporučuje podporu pozměňovacích návrhů, které vedou k omezení potenciálních korupčních rizik a posílení transparentnosti a digitalizace postupů upravovaných návrhem. Dále návrh zavádí povinný pevný a veřejný rozvrh práce Nejvyššího a Specializovaného stavebního úřadu. Ondřeje Polanského: Pozměňovací návrh zavádí povinnost, aby byl stavební deník veden v elektronické podobě, pokud je stavba předmětem veřejné zakázky v nadlimitním režimu.
Tohle je současný stav ukázaný na konkrétním kraji. Vidíte, že jsou tady samozřejmě takto roztříštěné kraje, na jednom jsou dva lidi, na jednom tři, na jednom dokonce jenom jeden a tak dále. Tyto úřady jsou samostatné. To znamená, tito úředníci nemohou pomoci těmto, tito zase těmto a tak dále. Proto správně v tom vašem opozičním návrhu navrhujete opatření proti nečinnosti. Ale na tom krajském úřadě je deset lidí. A těch deset lidí zároveň bude dělat opatření proti nečinnosti a zároveň odvolací úřad. To znamená, když těch projektů bude více, tak jediné, co se stane, je, že se nedodrží ty lhůty, a ty jsou nevymahatelné. To znamená, že zase bude čekat ten stavebník. A tomuto předcházíme právě tou čistou státní stavební správou, aby ti úředníci byli zastupitelní. Pokud tady vezmu ty další věci, které se řešily, tak jste tady samozřejmě řešili, jak daleko to bude od občana. Tak bych chtěla jenom připomenout, že tady se tedy opravdu nelišíme v těch návrzích, ani opoziční, který také ruší zhruba 400 stavebních úřadů. Je to problém zejména u těch velkých měst. Co bych ještě zmínila, jenom jak jste tady útočili na to, jak byl projednáván stavební zákon. Není pravda, že bychom byli v rozporu s Nejvyšším správním soudem. Tuto kompletní dohodu jsme dodrželi a jako vláda jsme takto ten návrh přijali. A opravdu se nezlobte, ale nemohu přijmout nějaké narážky na to, že já jsem nedodržela dohodu. Naopak, my jsme ji skutečně dodrželi do puntíku, a pak samozřejmě přišlo nesouhlasné stanovisko. Pak jste tady naráželi na to, že bychom se měli poučit, že úředníci, samozřejmě jsou v Benešově, tak bych vás chtěla všechny ujistit, že úředníky v Benešově školí Ministerstvo pro místní rozvoj a že s nimi jsme skutečně ve velmi úzkém kontaktu. Pak jsme se tady zabývali místním šetřením. Ale místní šetření není o tom, že stavebník někam vyrazí na stavební úřad. Místní šetření je o tom, že úředník vyrazí na tu konkrétní stavbu. Takže tady jenom abychom si ty pojmy ujasnili, tak jak to má být. Debatovali jsme tady o územních studiích. Co se týká té územní studie, tam si skutečně spíše musíme položit jakoby tu otázku, co to je územní studie. Protože my to samozřejmě vnímáme jako odborné podklady. A pokud jsou to odborné podklady, tak je tady otázkou, proč to má schvalovat zastupitelstvo. To znamená, pak byste z územní studie udělali v podstatě regulační plán. Ale jak už říkám, je potřeba si o těchto věcech asi popovídat, jestli skutečně takhle to myslíte, že územní studií nahradíte regulační plány. Co se týká ochranných pásem, tak tam je potřeba říci, že ochranné pásmo stanoví zákon. Takže tam si myslím, že k tomu asi není potřeba nějaké delší debaty. Co se týká nabírání zaměstnanců, jak to vlastně bude. Jinak samozřejmě přechod těch lidí bude na základě trojstranných dohod. S mnoha starosty už v těchto věcech jednám. A jediný, co stát chce udělat, aby vlastně zajistil ty lhůty a všechny ty věci s tím spojené, aby si to vykonával sám.
Děkuji paní ministryni. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Kovářová, poté pan poslanec Profant, také faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Já jsem moc ráda, že paní ministryně vystoupila v rámci rozpravy, což nebývá běžné u ministrů vlády, takže za to děkuji. Nicméně paní ministryně nás poučila o jednacím řádu. A to, že vám vadí, že se tady čtou stanoviska různých organizací, tak to jste si měla, paní ministryně, rozmyslet dříve, než jste začala dělat věcný záměr této novely zákona. A to, že říkáte, že úředníci přejdou pod stát, tak to není úplně dobré řešení, protože ten špatný příklad tady byl už několikrát zmiňován. A ptám se tedy, proč zrovna trváte vy na tom modelu, který bude pod státní správou, a říkáte tady, že důvodem je vymahatelnost lhůt. A já když se podívám do těch důvodů, které jste na začátku zmiňovala před tím záměrem, tak to jsou zcela jiné důvody. A možná, až příště budete, nebo někdo jiný budete dělat nový zákon, prosím, přizvěte k tomu všechny hráče, kterých se taková novela bude týkat.
Dále vystoupí pan poslanec Ondřej Profant, připraví se pan poslanec Martin Kupka - faktické poznámky.
Úředníci stavebního úřadu jsou při zpracování odborných stanovisek vázáni pokyny nadřízených, kteří jsou z jiného oboru státní služby. Hrozí tak zákonem dovolené ovlivnění odborného stanoviska zájmy, které prosazuje nadřízený odborných úředníků. Za druhé. Zákon umožňuje účelové přidělování spisů. Splnění požadavků na ochranu každého z dotčených veřejných zájmů může posuzovat úřední osoba s odpovídající kvalifikací, která bude za splnění těchto podmínek odpovídat a jejíž posouzení bude závazné. Navrhuje se zavedení veřejně přístupného rozvrhu práce pro Nejvyšší stavební úřad a Specializovaný stavební úřad zabraňujícího účelovým zásahům do přidělování případů jednotlivým úředníkům. Za prvé. Povinnost vést elektronický stavební deník v případně nadlimitních veřejných zakázek již podle stávajícího znění stavebního zákona existuje. Zavedena byla v roce 2020 jako součást novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Vládní návrh novely stavebního zákona s ní však již nepočítá. Stavební deník v papírové podobě podléhá vyššímu riziku poškození, ztráty či manipulace se záznamy, a tedy omezené možnosti efektivní kontroly stavebních prací, zvýšenému riziku pro korupční jednání, komplikovanému dokazování v soudních sporech.
Eviduji vaši přihlášku. A nyní bude hovořit pan kolega Tomáš Vymazal a připraví se František Navrkal.

Třetí artikul - Sídlo Nejvyššího stavebního úřadu.

Státní stavební správa zajišťuje ochranu a spravedlivou rovnováhu veřejných i soukromých zájmů. Za druhé.

Ještě je tu taky faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a vážení kolegové, já jsem chtěl navrhnout procedurální návrh, a to přerušit tento bod do 26. května, což je středa plenárního týdne, což je ten vhodný čas na projednávání třetích čtení. Jsem přesvědčen, že v tomto plenárním týdnu se nám podaří tento zákon doprojednat. Nicméně my skutečně považujeme za zásadní, aby stanoviska organizací, které neměly možnost zasáhnout do tvorby toho zákona, protože byly obejity, byla na tomto plénu slyšet, nicméně jsme připraveni na to dojít k nějakému konsenzu, aby skutečně ten další plenární týden se o tomto návrhu mohlo hlasovat. Děkuji za podporu tohoto procedurálního návrhu.
Pan předseda Poslanecké sněmovny s přednostním právem. Máme zde návrh a protinávrh. Budeme nejprve hlasovat o protinávrhu. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Takže do 14.00 hodin pokračujeme v jednání, pak, pokud nedoprojednáme, přerušíme. Ano. Tomuto návrhu samozřejmě vyhovím. Pan předseda Vojtěch Filip ještě chce vystoupit. Prosím, máte slovo.
No, já jen jednu malou poznámku. Už ta vaše obstrukce je opravdu trapná!
Děkuji. Takže přerušuji, v důsledku přestávky přerušuji projednávání tohoto bodu.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, k novele stavebního zákona, kterou tady dneska projednáváme, už bylo řečeno mnoho. Já se zaměřím na dvě témata, která jsou mi do značné míry nejbližší, a to je zemědělská půda a to jsou lesy. A to číslo postupně roste, z pochopitelných důvodů. Takže my tady vlastně vytrháváme orgánům státní správy, které mají nějakou odbornost, které ty věci posuzují v nějakém širším kontextu, a dáváme to na nějaký jiný úřad. Nikdo nemůže Piráty a mě osobně obviňovat z toho, že bychom trpěli nějakým nekritickým obdivem vůči práci ať už orgánů ochrany zemědělské půdy, tak státní správy lesů. My jsme se zapojili po celé republice na řadě míst ke kritice záborů, různých záborů zemědělské půdy různými překladišti a podobnými areály. Co se týče státní správy lesů, já osobně zde několik let prosazuji, abychom uložili Ministerstvu zemědělství udělat forenzní hloubkovou analýzu toho, jak vznikla, jaká byla ohniska a jak se šířila kůrovcová kalamita. Bohužel tady jsme svědky toho, kdy místo toho, abychom se bavili, jak zlepšit fungování ochrany životního prostředí, jak zlepšit fungování státní správy, hospodaření v krajině, tak ji prostě vypneme. Takhle. A to má jako něco řešit. Jestliže předkladatelé a obhájci tohoto návrhu mají za to, že orgány ochrany zemědělského půdního fondu nefungují dobře, že zdržují, že to je úplně k ničemu, tak se ptám: co jste dělali těch sedm let? Protože ochrana zemědělského původního fondu prostě spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Vy tím v podstatě říkáte, to, co my jsme mohli osm let reformovat, upravovat, tak nefunguje. Úplně jinak, systematicky. Neměli bychom se snažit kastrovat ochranu, kastrovat prostě snahu o nějaké udržitelné hospodaření v krajině. A přitom krajina je to místo, které nám dává vodu, které nám dává jídlo, které nám dává vzduch, který dýcháme. Rozhodně to není nějaký paskvilní návrh kvót, ještě k tomu špatně napsaný. Základem potravinové soběstačnosti je půda. Pokud nebudeme přistupovat k ochraně a v mnoha místech bohužel i k nezbytné obnově půdy systematicky, poctivě a pečlivě, tak jako co tady budeme produkovat za jídlo? Co budeme jíst? V lepším případě se neberou v potaz, v horším případě se berou jako cosi zbytečného. V sněmovním systému je několik návrhů na zpřísnění zákona na ochranu zemědělského půdního fondu. Zase, podívejme se, kdo tyto návrhy předkládá a kdo hlasuje pro, nebo kdo podporuje tuto verzi stavebního zákona. Já to prostě nechápu. A to přesně v tom zákoně je. Vyjadřovali se k tomu myslivci, dokonce zahrádkáři. To jsou prostě nevratné věci.
Zároveň to ale i znamená, že Ministerstvo pro místní rozvoj vůbec nemá představu o tom, jak by tuto agendu na novém úřadě zajistilo. A následuje další citace výkonné ředitelky Sdružení místních samospráv České republiky Jany Přecechtělové: "V minulosti jsme již provedli obdobné dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo v podstatě to samé. Opět se potvrdilo, že do centrální soustavy pravděpodobně přejde méně než polovina pracovníků, což kopíruje i neblahou historickou zkušenost s odloučením sociálních pracovníků z obcí a následné nedostatečné personální obsazení úřadů práce, kam mají dávkaři přejít, avšak v plném počtu nepřešli. Dohodu, že stavební úřady na obcích zůstanou, zaštiťoval sám předseda vlády. A najednou hlavně poslanci hnutí ANO vládní návrh svého ministerstva předělávají pod rouškou netransparentních pozměňovacích návrhů. Zrušení malých stavebních úřadů představuje obrovské náklady a personální ztráty, které však nikdo nevyčíslil. Takto legislativní proces nesmí probíhat, zejména ne v nouzovém stavu.
Já jenom tedy doplním to, co jsem nestihl v té první části. Za Rekonstrukci státu zpracoval Jakub Černý, Ervín Hausvater a Josef Karlický. A na závěr bych chtěl ještě tlumočit výzvu k návrhu stavebního zákona od akademiků: Návrh nového stavebního zákona se zrodil v prostředí závažného střetu veřejných zájmů se zájmy soukromými. Nová koncepce předpokládá, že se dotčeným správním orgánům v oblasti životního prostředí odejme významná část jejich působnosti týkající se výstavby a převede se na stavební úřady. Budou to stavební úřady, které mají napříště rozhodovat o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, o odnětí lesních pozemků z lesního půdního fondu, o kácení dřevin, o povolování výjimek ze zákazů týkajících se chráněných druhů rostlin a živočichů, či dokonce o posouzení vlivu na životní prostředí. Všechny tyto oblasti mají být vyjmuty z řídicí a přezkumné působnosti Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství a mají být vyvedeny do řídicí a přezkumné působnosti Nejvyššího stavebního úřadu. Původní legislativní elaborát z dílny Hospodářské komory České republiky v průběhu roku 2020 upravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, výše popsaná koncepce však zůstala nedotčena. Některé z těchto úprav přinesly dílčí vylepšení, jiné však původní model ještě více zkomplikovaly. Největší pochybnosti vyvolává hybridní soustava stavebních úřadů. V prvním stupni mají v povolovacích řízeních rozhodovat stavební úřady obcí, zatímco ve druhém a třetím stupni mají rozhodovat stavební úřady státu. Nadto vládou předložený návrh, a to i přes všechny úpravy a vylepšení ze strany MMR, je i nadále politickou reprezentací všeobecně považován za nedostatečný. Proto se nyní připravují souběžně a nezávisle na sobě dva různé komplexní pozměňovací návrhy.
To znamená, má být blízko občanovi, nikoliv že máme ty procesy od občana vzdalovat. Další věc, která může být velmi problematická, je to, že ty stavby - současně tady přece platí to, že stavební úřad kontroluje průběh stavby samotné, a tím, že ten dozorový úředník už nebude v těch místně příslušných stavebních úřadech na těch obcích a městech, ale bude někde mimo, výrazně vzdálen, tak samozřejmě nebude mít pod dohledem to, jakým způsobem ta stavba probíhá, nebude znát to dotčené území. Velmi často tady můžou vzniknout problémy s černými stavbami. A kdo to bude řešit? Ten problém dopadne přece na obce a města. Tak já se tedy ptám, kdo zabrání tomu, aby tady nebylo stavební řízení úplně paralyzováno. Hovořil jsem v posledních dnech a týdnech s řadou starostů a ti starostové, paní ministryně, mě opakovaně říkali: My se na to vlastně těšíme. Potřebujeme kvalitního úředníka. Pan premiér opakovaně veřejně vystupuje s kritikou služebního zákona. Sám říká, to myslím, že i pan kolega Kolovratník může potvrdit, že už ani noha pod služební zákon.